A podle toho to také vypadá. Vy nejste schopni jim dát ani politické zadání a věcné zadání, co mají ti úředníci dělat.
Děkuji. Všechny vás eviduji, ale postupně. Nejprve faktická poznámka pana poslance Pilného. Poté faktická poznámka pana poslance Sklenáka, to je přednostní právo pana zpravodaje.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Ano, je to tak, potvrzuji. A jenom abychom tedy dodrželi formálně správný postup.
Nyní s přednostním právem pan zpravodaj. Poté pan poslanec Laudát v pořadí, tak jak jste se přihlásili.
A bude příležitost prodiskutovat ty detaily případně na výboru. Čili z tohoto pohledu myslím, je to správné.
Kde vzal peníze na byt. Kde vlastně bydlí? Nebo jak to vlastně má? Jaké má majetky? Já jsem to ukázal jako jediný , jako jediný politik od revoluce jsem to ukázal. Nevím, jestli to máte na Kypru nebo kde. Nejen když nastupujete sem a tváříte se, že ten systém... Jen za to období, co jsme tady. Ale předtím lidi nevědí, co máte. Moje firmy 23 miliard. A nechť tedy ukáže i pan Kalousek, jaký má majetek. Já nevím, kam nosili ty provize za gripeny, casy a kde Háva mu to skladuje, jestli v Rakousku nebo ve Švýcarsku. Takže já jenom říkám, že to bude další šaškárna. Pan Kalousek udělal špatný zákon a všichni jste ho mohli opravit. Že jste to neudělali? Teď byla další možnost, ale paní poslankyně Kovářová nechce, aby ti emitenti. Já nenavrhuji zdanění korunových dluhopisů. Nebo ti další, kteří mají ty dluhopisy, vám to nedovolí, aby se to zdanilo? Každému by se mělo měřit stejně, pokud váš šéf tady někoho obviňuje.
V případě, že máte potřebu řešit některé věci, řešte je v předsálí, ať není rušen ten, kdo mluví.
Nevím, jestli je to smutné, nebo zábavné, když člen vlády, který se chlubí tím, že předkládá nejvíce zákonů ve Sněmovně, tady pláče, že jeden poslanecký návrh byl stažen a on kvůli tomu nemůže zdanit výnosy z dluhopisů. Já vás tady, pane ministře, důrazně, se vší vážností žádám, abyste se přestal navážet do poslanců, a zejména tedy do poslanců sociální demokracie. Útok na kolegu Urbana už byl opakovaný. Není to možné! Vy jste tady několikrát označil několik lidí, že tady sedí zloději! Když jsme vás žádali, abyste byl konkrétní, tak to odmítáte říct! Není možné tady bez důkazů na každého plivat a přitom se bránit tím, že jsou to útoky na vás! Vás tady nikdo neobviňuje, a jestli tady někdo na někoho blije, tak jste to vy!
S přednostním právem se hlásí pan poslanec Laudát.
Děkuji za slovo. Také se nemůže bránit. Já si myslím, že zítra ten bod, byť nějak nazvaný, tady bude projednáván, tak dejme na stůl fakta do zítřka. A bylo to na základě toho, že od roku 1993 poprvé začaly být korunové dluhopisy bezprecedentně zneužívány. Takže bylo zareagováno. Já se té hádky tady moc neúčastním, ale prosím, pane vicepremiére, vy tím ničíte to, co tady kolegyně Kovářová pracně dohadovala půl roku.
Žádnou přihlášku s přednostním právem nevidím. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je
Děkuji za slovo.
Návrh na zkrácení lhůt nezazněl.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, k projednání vám předkládám návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí.
Takže doporučuji propuštění prvním čtením a přikázat kontrolnímu výboru jako výboru garančnímu.
Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Jestli je tomu tak, končím obecnou rozpravu. Táži se, zda si chce pan navrhovatel a zpravodaj vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání kontrolnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Žádný návrh nevidím. Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání kontrolnímu výboru jako výboru garančnímu, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání kontrolnímu výboru jako garančnímu výboru.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Nejprve zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přikázání tohoto tisku rozpočtovému výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přikázání tohoto tisku výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. I s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Žádné další návrhy nezazněly. Já vám děkuji a končím prvé čtení tohoto tisku. Otevírám další bod a tím je Prosím, aby předložený návrh uvedla za navrhovatele poslankyně Věra Kovářová.
To v současných podmínkách není dostatečné. Daňové zvýhodnění ve výši 2 tisíce korun bylo stanoveno v roce 1996, tedy před 20 lety. Tehdy byla průměrná hrubá mzda kolem 10 tisíc korun. Upozorňuji, že dobrovolní dárci krve muži mohou dát krev pětkrát, ženy čtyřikrát za rok. Nejde o jedinou změnu, kterou navrhujeme. Součástí naší novely je rovněž návrh, aby se do zákona vložilo ustanovení, které daňově zvýhodňuje osoby zapsané v Českém národním registru dárců kostní dřeně a v Českém registru dárců krvetvorných buněk, tedy potenciální dárce. I když v celosvětovém srovnání Česká republika má velmi slušné umístění, v každém případě současných 90 tisíc osob zapsaných ve výše uvedených registrech není ideální. V této souvislosti bych chtěla podotknout, že v České republice se najde zhruba čtvrtina dárců, zbytek v zahraničí. Odběr v zahraničí přitom znamená vyšší výdaje, cca 50 tisíc korun v každém případě. Výtky, které vyjádřila vláda a které v prvním čtení sumarizoval kolega Rais, byly odstraněny komplexním pozměňovacím návrhem, který jsme spolu s kolegy Hegerem a Farským předložili.
Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Žádnou přihlášku neeviduji. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Žádný návrh nevidím. V tom případě dám hlasovat. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 247, přihlášeno je 116 poslankyň a poslanců, pro návrh 98, proti nikdo. Já konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Žádnou přihlášku nevidím. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Z pověření vlády předložený návrh i v tomto případě uvede paní ministryně Michaela Marksová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.
Směrnice má za cíl zvýšit a sjednotit standard bezpečnosti sítí a informačních systémů v evropských zemích, na nichž je dnes do značné míry závislé fungování naší společnosti a hospodářství. Tyto připomínky formulovali zástupci odborné veřejnosti, se kterými NBÚ novelu projednával.
Já vám také děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, výboru pro obranu a hospodářskému výboru jako výborům dalším. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru pro bezpečnost poslanec Roman Váňa, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňující návrhy odůvodnil.
Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní prosím, aby se slova postupně ujali zpravodajové dalších výborů. Nejprve tedy výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslanec Josef Zahradníček.
Děkuji za krátkou prodlevu.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 Děkuji vám za pozornost.
Já vám také děkuji.
To je také třeba si uvědomit. Zda tento zákon bude lepší než dosavadní zákon o finanční kontrole, to ukáže čas. Možná ano, ale myslím, že to prověří čas. Na základě rozhodnutí organizačního výboru se garančním výborem stává výbor kontrolní. Děkuji za pozornost.
Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Já vám děkuji, pane poslanče.
Obecně když se tento zákon uvede do praxe a zpřesní se tak zákon o finanční kontrole ve veřejné správě, nebude už možné kontrolu dělat jenom formálně. Není kam se schovat a nebudou možné formální výmluvy na všeobecně používaný běžný systém vedení agend. Nahrazuje to částečně kontrolní řád a současně je to napsáno tak, že si každý může podle svých odborných schopností a vlastních potřeb nastavit interní audit podle sebe. Bude možné stejně jako u účetních auditorů si objednat a zaplatit externího metodika na zavedení systému kontroly a na kontrolu funkčnosti zavedených a pravidelně prováděných postupů. Když to bude fungovat, měl by se snížit počet kontrol, zavede se jakýsi přehled, nový informační systém, nová agenda registru kontrol u ministra financí o kontrolách. Zavádí se podobný mechanismus jako v případě závazného podvojného účetnictví. V tomto případě to bude podobné. Ovšem problém v tomto systému jsou malé a střední obce, příspěvkové organizace zřízené krajem nebo obcí a také dobrovolné svazky obcí. Návrh zákona není v této věci výkladově jasný. Hranice mezi malým, středním a velkým není zákonem přesně určena. Zákonodárce dává možnost sestavit si vlastní systém kontrol. Dalo by se říci, že pro malé stačí udělat vzory k metodickým postupům kontrol a ty pak dodržovat v aplikační praxi. Ovšem vyhláška, která je přílohou k tomuto zákonu, je nedostatečnou oporou pro vlastní sestavení uznatelné metodiky kontroly. Obsahuje hlavně výkazy a hlášení.
Komentovány jsou základní makroekonomické ukazatele za rok 2015 a souhrnné údaje o výsledcích hospodaření veřejných rozpočtů. V dalších částech je pak podrobněji rozvedeno zejména hospodaření státního rozpočtu. Materiál obsahuje rovněž výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven, vyhodnocení souhrnných rozpočtových vztahů k rozpočtu Evropské unie a další údaje. Pozitivně na schodek působily jak úspory běžných výdajů rozpočtu, tak i překročení daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení. Překročení kapitálových výdajů bylo pokryto, nároky pak příznivě ovlivnilo růst ekonomiky a zaměstnanost.(?)
Prosím.
dále po projednání všech kapitol a vládního návrhu státního závěrečného účtu jako celku (sněmovní tisk 800) včetně vládního návrhu usnesení Poslanecké sněmovny k státnímu závěrečnému účtu doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: B. projednala státní závěrečný účet současně se stanoviskem Nejvyššího kontrolního úřadu k němu ve společné rozpravě, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu. Ještě jednou se omlouvám, že jsem neuváděl jednotlivá čísla. Děkuji za pozornost.
Nyní prosím, aby nás o jednání kontrolního výboru informoval zpravodaj poslanec Vladimír Koníček.
Takže NKÚ doporučuje, aby se organizační složky státu disponující dostatečným stavem nároků z nespotřebovaných, neprofilujících výdajů přednostně snažily čerpat nároky z nespotřebovaných výdajů před použitím prostředků z vládní rozpočtové rezervy. - Nápravné opatření Ministerstva financí: souhlas s názorem NKÚ. Toť vše.
Chtěla bych jen potvrdit slova kolegů Váni a Votavy, kteří v prvním čtení správně upozornili na to, že jde o odpočet od základu daně, nikoli od daně samotné. A souhlasit mohu s kolegou Váňou, který uvedl, že jde o částku sice symbolickou, která ale dobrovolným dárcům krve ukazuje, že si jejich aktivity společnost cení, a to považuji za velmi důležité. Abych své vystoupení shrnula, cílem našeho návrhu bylo pomoci lidem, kteří druhým darují to nejcennější, krev či kostní dřeň, a tím darují i život. Po vypořádání připomínek ze strany Ministerstva financí jsem věřila, že jde už také o návrh naprosto nekontroverzní, a na jeho prosazení mi pochopitelně stále velmi záleží. Právě proto, že jde o návrh, který nemá žádné politické pozadí, návrh, který byl důkladně diskutován se všemi relevantními odbornými aktéry, tedy Českým národním registrem dárců kostní dřeně, Českým registrem dárců krvetvorných buněk a třeba také s Českým červeným křížem, se však nemohu smířit s tím, aby se pomoc dárcům krve a kostní dřeně stala rukojmím politického boje. Tím, že pan ministr Andrej Babiš se rozhodl do naší novely přidat narychlo sepsané zdanění korunových dluhopisů, udělal z tohoto zákona vrcholné politikum a předmět zásadního střetu, kdy podstata této novely, tedy podpora dárců krve a krvetvorných buněk, se vytrácí. Ano, odmítám spojovat otázky základní lidské humanity a solidarity s problémem obcházení daní. Zdanění korunových dluhopisů lze jistě řešit jinak, třeba vládním návrhem zákona, na jehož přípravu mělo Ministerstvo financí spoustu času. O problému koneckonců věděl pan ministr velmi dobře už dávno. Rozhodně ale není fér zatěžovat tím zákon o dárcích krve a kostní dřeně. Nepochybuji, že kvůli pozměňovacímu návrhu pana ministra Babiše by se kolem mé novely strhla velice ošklivá politická mela. Nasvědčuje tomu už to, že jsme se k projednání tohoto návrhu ve druhém čtení dostali až na třetí nebo čtvrtý pokus. Ta mela by byla plná faulů a emotivních osobních útoků, původní smysl zákona by v ní zcela zanikl a to opravdu nechci dopustit. Dámy a pánové, doufám, že mé jednání pochopíte a podpoře dárců krve a krvetvorných buněk dáte ve zrychleném projednávání zelenou. Příslušný návrh bude do systému vložen ještě dnes, mám ho zde před sebou. Děkuji za pozornost a případné pochopení mého postupu.
Já vám děkuji, paní poslankyně. Pouze zopakuji jednací řád, který jste citovala, že navrhovatel může vzít návrh zákona zpět až do zahájení rozpravy ve třetím čtení návrhu zákona. Nyní s přednostním právem se hlásí pan ministr financí Andrej Babiš. Upozorňuji, že není otevřena rozprava a mohou vystupovat pouze poslanci a ministři s přednostním právem. Prosím, pane ministře.
Děkuju za slovo. Proč pan Kalousek se zdržel a další, kteří to dneska kritizují. A teď byla možnost, že to napravíte. Protože ti pokrytci, kteří to dneska kritizují, tak hlasovali proti zdanění. Teď byla příležitost, paní kolegyně. Já bych se ještě vyjádřil k tomu vystoupení pana Kalouska. Jestli jsou to daňové podvody kterého ministra financí? Pana Kalouska? Z čeho žije pan bývalý ministr? Jeden novinář mi říkal, že vůbec ani nepoužíval platební kartu. Když ho na to upozornil, tak...
Organizační uspořádání, nastavení řízení a kontroly veřejných financí u územních samosprávných celků je sice popsáno v přílohách č. 1 a 2, a jsou doložena schémata řízení kontroly, ale kontrolní postupy nejsou podrobně popsány. Tato auditní stopa by měla poskytnout informace o všech etapách rozhodovacího procesu a je zákonnou podmínkou u každé operace pro doložení legality a správnosti i zpětně. Auditní stopa je termín, který se používá souhrnně pro všechny typy dokladů, které prokazují provedení jakékoliv činnosti v systému vnitřního řízení a kontroly. Je správné a nutné nastavit závazná pravidla kontrol, ale jenom taková, která jsou v praxi možná. Nejasné vymezení vyvolává jen obavy z nesmyslných komplikací u běžně používaných postupů. Samotný zákon i vyhlášky, které jsou přílohou k zákonu, jsou nedostatečnou oporou pro vlastní sestavení uznatelné metodiky kontroly především pro malé a střední obce, příspěvkové organizace zřízené krajem nebo obcí a také dobrovolné svazky obcí. Obce nemohou být nuceny najímat si auditorské firmy pro sestavování kontrolních metodik tak, aby je následně i tyto firmy samy zkontrolovaly jako účinné. Zákon by měl být doplněn samostatnou vyhláškou s odstupňovanou metodikou kontrol podle velikosti především pro malé a střední obce, příspěvkové organizace zřízené krajem nebo obcí a také pro dobrovolné svazky obcí. Domnívám se, že toto je skutečně problém, a dokud toto nebude vyjasněno, myslím si, že ten zákon není způsobilý ke schválení. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí řádně přihlášený pan poslanec Jan Klán. Prosím, máte slovo.
Dovolte, abych řekl několik slov k tomuto návrhu zákona. Nebojte, nebudu tady obšírně dlouhý. Nějakých několik desítek minut. Já už jsem tady o tom mnohokrát mluvil, když jsme tady měli zákon o zadávání veřejných zakázek, že nám zároveň chybí zákon o řízení a kontrole veřejných financí. To je právě ta kontrola ex ante. Tedy na začátku daného procesu. Ta nám skutečně chybí.